Já si myslím, že bezprostřední byl, a proto vznáším námitku proti vašemu postupu a prosím, aby o té námitce bylo hlasováno. Není to nic o věcné podstatě toho návrhu, o kterém bylo hlasováno, aby bylo naprosto jasno všem, i médiím, i všem dalším.
Já tuto námitku asi budu brát jako bezprostřední. Pan předseda Bartoš k pořadu, nebo k této věci?
Dobrý den, dámy a pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Tady od pana Kováčika zaznělo před chvílí, ať je to jako pro ta média, proč se to tady předkládá. Teda pro ty, co nás třeba sledují na vysílání Sněmovny. My jsme tady u toho seděli. Já si myslím, že právě proto v tom hlasování on podpořil toto usnesení. Takže mě prostě zaráží, že se to takto stalo. Já si myslím, že to by tady mělo zaznít, protože včera to Sněmovna odhlasovala.
Mimo jiné musím říci, že cítím oprávněnou kritiku, že systém financování se dostává do dlouhodobého problému, se kterým se nic neřeší, a nesporně platí to, že potřebujeme systémové a promyšlené změny, které zajistí spravedlivé dělení financí podle skutečné potřebnosti. Mám pocit, možná ten názor dnes po vystoupení paní ministryně změním, že na těchto změnách se zatím dlouhodobě nic moc neděje, ani se na tom nepracuje. Nesporně platí, že úroveň mezd pracovníků v sociálních službách se liší podle toho, jestli pracují v příspěvkové, nebo neziskové organizaci. Druhý okruh problémů se týká potřeby víceletého financování. Roční financování neumožňuje rozumnou úroveň plánování, což je logické. Posledním okruhem je rozsah poskytovaných služeb. Zde platí, že neziskové organizace poskytují více než 60 % všech sociálních služeb v naší zemi, a v oblasti nepobytových, to znamená terénních služeb, je tento trend a poměr ještě mnohem vyšší. Závěrem, vážené kolegyně a kolegové.
Tak to na mě působí v situaci, kdy se ví už od loňského roku, že tady není dostatek finančních prostředků pro ty, kteří poskytují sociální služby lidem bez rozdílu věku, pohlaví, kteří jsou prostě v těžké životní situaci, pomáhají rodinám zvládnout péči o umírající lidi. My jako KDU-ČSL jsme navrhovali v loňském roce zvýšení v rámci schvalování státního rozpočtu. Ale už tehdy se vědělo, že to není dostačující. Paní ministryně tady argumentovala tím, že jsou tady rozpočty a finanční prostředky krajů, měst a obcí, aby se také více zapojily. Ale má to jeden zásadní háček. Myslím si, že ani Ministerstvo práce a sociálních věcí nedisponuje analýzou, která by byla schopna říci, kde, ve kterých lokalitách jaké typy sociálních služeb jsou potřebné z hlediska demografie, zdravotního stavu obyvatel a podobně, protože pak by nemohli takto paušálně říkat, že tam jsou prostředky. To prostě není řešení problémů a znalost situace, která panuje v mnoha částech České republiky. Protože jaký oni mají právní rámec a nárok na to, aby přišli za hejtmanem, za starostou, primátorem, a řekli "my na vašem území, ve vaší obci, městě, poskytujeme tuto a tuto službu tolika a tolika lidem, nemáme na to finanční prostředky, které nám nevykryl příspěvek, který je z Ministerstva práce a sociálních věcí, dofinancujte nám to"? Ten nárok na to není. Je to dobrovolné. Pokud je osvícený starosta, zastupitelstva o tom rozhodnou a dnes ty finanční částky dají. Pak je zde druhý problém. Logicky se tito představitelé obcí také ptají: A v jakém rozsahu tady poskytujete tyto služby, když žádáte po nás peníze? To je první velký problém. Dnes tady na bedra krajů padají mnohé jiné výdaje, které musí financovat. Jsou kraje, které nejsou schopny zafinancovat investice do silnic druhých a třetích tříd, do mostů, do věcí, které se týkají bezpečnosti občanů, ale v jiné části spektra života.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ondřej Benešík.
Myslím, že z té diskuse, která tady probíhala už v minulých týdnech a probíhá i dnes, jsme se dozvěděli, že pan ministr dopravy není schopen dopravu řešit. Já samozřejmě počkám na relevantní vysvětlení, vyšetření celé události. Nebudu vynášet soudy. Každopádně tady zaznělo, že jsme ušetřili - nebo respektive byly ušetřeny finance, ten proces byl zrychlen a dostalo se to do normálu. Myslím si, že pokud by byl tak úspěšný i v tomto, tak bychom to velmi, ale velmi na Moravě ocenili.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, poslanci, členové vlády, díky za možnost za Piráty shrnout náš postoj ke kauze mýtného tendru. Co je tady potřeba posoudit, je kontext. V případě Pirátů setkání proběhlo na žádost pana Feixe, který přišel transparentně jednat na půdu Poslanecké sněmovny, přičemž ze schůzky vznikl zápis do naší evidence. Postup, který je v případě jakéhokoliv lobbisty, který jde jednat s Piráty, naprosto běžný. Mimochodem, během našeho setkání se pan Feix zmínil, že jedná i s ostatními politickými kluby ve Sněmovně. Tedy přiznat to, že za nimi chodí lobbisté. Ruku na srdce, kolegyně, kolegové, s kým z vás a kolikrát se zástupci Kapsche od vašeho zvolení v říjnu 2017 do dneška sešli? Kapsch samozřejmě podmínky nového tendru z roku 2017 kritizoval, a to zcela veřejně. Všichni jsme do schránek na svých poslaneckých klubech dostávali v minulém a předminulém roce tiskové zprávy a informace Kapsche. Piráti byli zřejmě jediní, kteří si provedli vlastní analýzu situace a zjistili, že podmínky zadávacího řízení z roku 2006 a podmínky zadávacího řízení z roku 2017 se ve struktuře a objemu poptávaných služeb - a to je důležité - ve struktuře a objemu poptávaných služeb skutečně liší. A tuto otázku jsme tedy logicky doopravdy podali a zeptali se na Ministerstvu dopravy. Mimochodem, nikdy jsme na ni nezískali odpověď. Místo toho slyšíme něco o přebírání argumentů. Já chápu, že tonoucí se stébla chytá, a v tomto případě tím stéblem mají být Piráti, ale milí kolegové, naší ambicí nikdy nebylo nic než pokládat otázky, což se koneckonců i od opozice očekává. Tolik k úvodu své řeči. Ten jsme začali analyzovat na konci roku 2017 s tím, že na jaře 2018 jsme měli všechny hlavní argumenty pohromadě. Kromě informace výše, z níž vyplynuly ještě další otázky, na základě kterých jsme došli k závěru, že pořizovat nový mýtný systém není za těch okolností, které byly v tu chvíli platné, výhodný tah. Těch důvodů je více, ale všechny se odvíjejí od jednoho osudového okamžiku. Že jde o zcela klíčový okamžik, poznáte podle toho, že nelze spolehlivě dopátrat, kdo a kdy s tímto návrhem přišel. Z mého zkoumání vyplývá, že se tak stalo někdy začátkem roku 2016 na jednání té dnes již několikrát zmíněné rady tehdejší vládnoucí koalice. Jde ostatně právě o tutéž platformu, kterou zmínil pan předseda Faltýnek v souvislosti se svým mandátem jednat s Kapschem. Zápisy z jednání, pokud vůbec nějaké vznikaly, nejsou dostupné. Tak tedy někdo na půdě této rady v první polovině roku 2016 otevřel otázku dobíhající smlouvy na provoz mýtného. Ta byla uzavřena v roce 2006, platit měla 10 let. Na začátku roku 2016 tedy zbývá necelý rok, kdy je potřeba vysoutěžit nového provozovatele systému elektronického mýta. Ano, ano.
Také na toto jsme připraveni. Na závěr bych chtěla konstatovat, že je jasné, a také se to tak vždycky doposud dělo, že jakákoliv změna v legislativě je projednávána z hlediska změn financování sociálních služeb s kraji, obcemi a městy. A samozřejmě tím spíše to bude dodrženo nyní, v situaci, kdy se tímto bodem a situací ve financování sociálních služeb zabývá samotná Sněmovna.
Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Dražilovou. Já také děkuji a prosím pana poslance Válka do rozpravy.
Já se pokusím neopakovat, co tady zaznělo z mnoha úst, a ani se nebudu snažit hledat viníka. Nemyslím si, že navýšení platů sester je to, co je tou vinou za to, že chybí peníze. Ty odhady se liší. Porodnost zásadním způsobem nestoupá a přibývá občanů, kteří se dožívají vyššího věku, ale přitom zásadním způsobem neroste jejich Karnofského index. To znamená, ti občané sice mají vyšší věk, průměrný vyšší věk, ale jsou často ve velmi špatném zdravotním stavu a potřebují pomoc. Je potřeba o ní znovu diskutovat. Protože máme konec března, blíží se duben, za půl roku budeme hlasovat o rozpočtu a budeme o něm diskutovat. A rozpočet se začíná připravovat někdy o prázdninách. Situace se sociálně potřebnými se bude rok od roku zhoršovat. Všechna tato péče, ať si říká kdo chce co chce, je sociální nebo zdravotní pouze podle toho, v jakém zařízení se poskytuje. Ten stejný pacient, který leží v eldéence, má zdravotní péči. Ten stejný pacient, když leží v nemocnici, která ho nemá kam přeložit, má zdravotní péči. Když leží v ústavu sociální péče, má sociální péči. Pokud je doma, chodí za ním sociální pracovníci a starají se o něho příbuzní, má sociální péči a pomáhá tomu stát. My se bavíme o pacientech, kteří jsou v těžkém, často ve složitém zdravotním stavu, v těžké zdravotní situaci, mají závažné choroby, a bavíme se o kvalitě jejich života. Bavíme se o tom, aby kvalita jejich života byla co nejvyšší. Nemohou. Nikdo z nás se finálně nevyléčí, všichni z nás nakonec umřou.
A mimochodem, jako poslanec mám právo ze zákona se scházet s oběma pány i mimo Sněmovnu. Takže se tady neobhajuji z něčeho nezákonného, i když ze mě někteří novináři hned udělali v podstatě odsouzeného člověka a zločince. Všichni víme, že tendr na mýto byl problémový od začátku až do konce. Stále hrozilo, že celá soutěž spadne. A mimochodem se o to pokoušeli i Piráti. Což dokládá i návrh usnesení, které předložili v hospodářském výboru v době běžícího tendru. Přečtu vám kousek zápisu ze schůzky kolegy Polanského s ředitelem Feixem. A následně Piráti navrhli ono usnesení, kterým chtěli stáhnout podaný rozklad Ministerstva dopravy, a tím shodit celý tendr, který stále běžel. A pokud bych takto jednal a předkládal návrhy Kapsche ve Sněmovně, tak už bych byl určitě mediálně odsouzený. Poslankyně Markéta Pekarová Ano, pan předseda Kalousek. Nechci zpochybnit nezávislost policie. A jak už jsem několikrát řekl do médií i tady ve Sněmovně, policie se chovala korektně, profesionálně a já věřím v nezávislost policie. Nechci tím zpochybnit v žádném případě, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, vyšetřování policie. Legitimní otázka zní, jak se stal členem toho týmu, jestli si to vzal sám a sám se... No ne, být členem týmu znamená, že jednám s uchazečem. V nové soutěží jsem nebyl v roli zadavatele, pouze jsem se zajímal o zdárný průběh tendru. Poslanec Jakub Michálek. Vypustím úvodní větu a budu říkat jenom za prvé ty dotazy: Za prvé. Chtěl bych vědět, kdo všechno byl informován o aktivitách kolem tendru na mýtný systém, které pan Faltýnek vyvíjel. Jak už jsem řekl, pokud se týká dořešení staré smlouvy, tak jsem to řešil já společně s panem ministrem, náměstky ministra dopravy Ferancem a Kopřivou. Za třetí. Už jsem to řekl v tom úvodním slově. Když mě někdo požádal o schůzku, tak jsem se s ním sešel. Stejně jako váš kolega, pane předsedo Michálku prostřednictvím pana předsedajícího. Nevím, jestli prostřednictvím pana předsedajícího jste někdy vyjednával nějaký obchod. Ale předpokládám, že ano.
Já to nechci zpochybňovat. Poskytovatelé to mají propočítané a v tuto chvíli napříč republikou apelují na vládu s tím, že jejich finanční prostředky jim budou stačit na provoz do září tohoto roku. To znamená, já se chci zeptat, jestli vláda má to srdce, že dopustí, aby došlo k redukci některých typů sociálních služeb v krajích na podzim tohoto roku. Je potřeba si uvědomit, že primárně, pokud budu poskytovatelem sociálních služeb, tak nebudu mít příliš mnoho řešení na stole. Pokud budu poskytovat pobytové i ambulantní složky a terénní služby, tak samozřejmě v prvé linii sáhnu na ty terénní a ambulantní služby. Odnesou to rodiny, které většinou 24 hodin pečují o svého blízkého. Pečují o něj velmi obětavě a samozřejmě využívají k tomu terénních sociálních služeb, protože často by to jinak nevydržely. Ale pokud nedojde k dofinancování sociálních služeb, tak tento druh péče bude v krajích omezen. Co může nastat dále? Tou další alternativou pro poskytovatele sociálních služeb je omezit preventivní programy. To znamená omezit provoz občanských poraden, sociálně aktivizačních služeb a různého typu poradenství. Opět se ptám, jestli vláda a vládní koalice má to srdce tyto lidi vydělit a říci jim: bohužel, poslední čtvrtrok roku 2019 služby, které jste doposud využívali, funkční nebudou. Proto jsem rád, že ta diskuse tady dneska může proběhnout, a já bych v rámci té diskuse chtěl požádat vládu o stanovisko, jak je připravena řešit tuto situaci. Paní ministryně řekla, že je připravena sednout za společný stůl s poskytovateli a se zástupci krajů. To samozřejmě oceňuji. Tady si dovolím s paní ministryní nesouhlasit. Situace v některých krajích nedosahuje této částky. A na to ty statistické údaje existují. Takže já nesouhlasím s tím, že by se kraje nepodílely. A my dobře víme, že ze strany státu se nedostává financí na investiční činnost. Opakovaně jsme tady řešili ten ISPROFIN na právě financování nových kapacit či rekonstrukcí. Na Ministerstvo práce a sociálních věcí běžně bývají požadavky za více než 2 miliardy korun právě na rekonstrukce a nové kapacity v sociálních službách. A tuto činnost státu nahrazují kraje, které poměrně hojně investují do svých sociálních služeb právě v té investiční oblasti. Ale je potřeba si uvědomit, že tato podpora už v této chvíli víceméně končí. To znamená, to je další aspekt, který je potřeba si uvědomit. My dobře víme, že sice v posledních letech, a to oceňuji, byly navýšeny platby na domácí zdravotní péči i na zdravotní a ošetřovatelskou péči v pobytových službách. To znamená, to jsou další věci, které je potřeba v této souvislosti řešit. A to je můj další dotaz nebo námět směrem k vládě, jak je vláda připravena systémově řešit dlouhodobé problémy ve financování sociálních služeb. To znamená, směřuje to k novele zákona o sociálních službách, o které zde hovořila paní ministryně, a já pevně věřím, že s jejími obrysy budeme seznámeni v rámci jednání výboru pro sociální politiku. Takže na závěr mi dovolte apel směrem k vládě, aby nás vláda seznámila s jednoznačnými i časově ohraničenými kroky, které udělá k dofinancování sociálních služeb v roce 2019, a dále, jaké má připravené systémové kroky k tomu, aby došlo ke změně financování sociálních služeb, nejlépe v modelu víceletého financování, což by měl být cíl, ke kterému bychom měli směřovat, jakým způsobem narovná deficit v platbách za zdravotní výkony a jakým způsobem bude dál bojovat proti personální decimaci, kterou v sociálních službách zažíváme. Znovu chci zopakovat, že my tady bojujeme samozřejmě za platy pracovníků v sociálních službách, protože víme, že si to zaslouží. Ale ta rovnice je úplně jednoznačná. Pokud nebudeme mít dobře zaplacené a motivované pracovníky v sociálních službách, odejdou nám. Dneska ty možnosti, kam odejít, mají. Pokud nebudeme mít pracovníky v sociálních službách, v prvé fázi nám zkolabují některé typy terénních a ambulantních služeb a v další fázi samozřejmě budeme mít problémy i v těch pobytových službách.
Tak, děkuji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám řadu přihlášených poslanců a poslankyň. A já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, aby bylo slyšet, co pan poslanec říká.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení kolegové, já bych se chtěl připojit k požadavkům Asociace krajů a všech poskytovatelů sociálních služeb k navýšení dotace na sociální služby ve výši více než 2 miliardy korun. Paní ministryně tady mluvila o tom, jakým tempem stoupají náklady na sociální služby, ale asi všichni si uvědomujeme, že tento trend nás v následujících letech bude provázet neustále a je potřeba udělat to, o čem mluvil doktor Kaňkovský, naplánovat si financování těch služeb v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu, tak aby ten systém neprocházel permanentní krizí a organizace necítily permanentní pocit ohrožení.
Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém Nyní budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě. Prosím pana poslance Bartoška. A poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid! Je to informace vlády, není to zákon.
Pouze jsem se zeptal.
Předkladatel je pan Bartošek. Je to informace vlády. Dobrá. Já přeruším na pět minut schůzi a poradíme se tady, jakým způsobem budeme pokračovat dál. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat.
Já nemám potřebu vám komplikovat život, jen jsem chtěl vědět, kdo je ten kompetentní, který zastoupí ministra dopravy. Byť pan vicepremiér je jistě kompetentní v životním prostředí, tak nevím, do jaké míry dokáže odpovídat na věci týkající se mýta, a z toho důvodu navrhnu v tento moment přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra dopravy, protože já jsem přesvědčen, že dané téma by se mělo projednávat v přítomnosti jak předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO pana poslance Faltýnka, tak ministra dopravy pana ministra Ťoka.
No samozřejmě pan ministr Ťok to dopředu 14 dní věděl, a jak říká váš pan premiér, tak se musí účastnit té chlebíčkové žvanírny a nemůže být tady, aby objasnil poměrně závažnou kauzu. To mě rozčiluje.
Pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Já bych možná chtěl trošku uklidnit tu diskusi, abychom se vrátili zpátky k tématu. Já bych byl rád, kdyby se nám dostalo nějakých odpovědí od pana ministra dopravy.
O tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo. Vy určitě víte, co chci říct. Že jsem mluvit nechtěl, ale já vám chci nastavit zrcadlo. A tímto ho pozdravuji někam do Thajska.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Bartošek.
Já tuto odpověď stále čekám. Od Evropské komise jsme dostali dva dopisy, kdy toto bylo zmiňováno a rozporováno. V podstatě to znamená, že byla pokuta za příjem zhruba jednu hodinu provozu. A konstatuje se, že tato pokuta neměla ten charakter, který měla mít, to znamená, tak aby se soutěž urychlila. A pro pořádek zde uvádím - a to je také v tom dopise - že usnesení vlády z roku 2012, v něm veřejný zadavatel žádá, aby navrhl řešení pro prodloužení smlouvy. Uznávám, že se bavíme o roku 2017, do té doby situace kolem evropské služby elektronického mýtného, bylo zavedeno, ale já se táži, zda bylo soutěženo nebo jakým způsobem bylo řešeno.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Feranec. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. To je pravda, opakujete to. Já jenom říkám, že i toto zohlednil ÚOHS a řešil to, takže opakujete tu námitku. Geniálně napsaná, akorát ne pro stát. A proč tam byl v té situaci?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9.35 a grémium Poslanecké sněmovny ukončilo svoji poradu.